Děkuji vám za pozornost a prosím vás za horníky a obyvatele Severní Moravy a Slezska o podporu mého pozměňovacího návrhu.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Zelienková, připraví se pan poslanec Fiedler.
Vím, že tento zákon se EET primárně netýká a ani bychom se o EET vůbec nemuseli bavit. Ale stala se taková věc, že Ministerstvo financí přišlo na rozpočtový výbor s pozměňovacím návrhem, který se týkal paušálního zdanění, což je velice dobrý krok. Ale ta pravda není celá. A správně pan ministr uvedl, že pouze zhruba 50 podnikatelů se přihlásilo k paušálnímu zdanění. Také měl ale uvést to, že Ministerstvo financí přišlo na rozpočtový výbor s tím, že chtělo zvolnit podmínky pro podnikatele tak, aby se daleko víc podnikatelů přihlásilo do paušálního zdanění. Bez jakýchkoli nákladů jak pro ministerstvo, tak pro tyto podnikatele. Považuji to opravdu za pohrdání postem poslance, když já se obrátím na úředníka, aby on mi nevyšel vstříc.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já to vnímám velmi pozitivně, že výbor projevil snahu schválit zákon v takové podobě, která umožní lépe zakročit proti obchodníkům s chudobou a zamezit dalšímu vzniku sociálních ghet v některých městech a obcích České republiky. Myslím, že každý poslanec ve svém volebním obvodu, ve svém kraji najde obec, kde si prostě někteří majitelé nemovitostí postavili na sociálně nepřizpůsobivých nájemnících byznys. Mám informaci, že se teď přepracovává. Proto vás ještě jednou prosím, podpořte, tak jak to podpořil výbor pro sociální politiku, návrhy, které jsem podal.
A především se domníváme, že ten návrh je i z hlediska správního práva a věcně z hlediska ústavního práva, jsou prostě značně problematické. A že vlastně prostřednictvím těch dávek ten problém takhle řešit nelze.
Ta byla zatím poslední přihlášenou do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Další bod, který otevírám, je Paní ministryně? Otevírám tedy rozpravu, kde eviduji dvě přihlášky.
Když probíhalo druhé čtení tohoto návrhu, tak mě na tomto místě zastoupila moje milá kolegyně paní poslankyně Markétka Adamová, protože jsem byla služebně mimo republiku. Každý den jsme tu účastni toho, jak dlouhá vystoupení zde probíhají, jak dlouho projednáváme návrhy, které obsahují jenom jednu problematiku. Není tedy divu, že návrh, který obsahuje hned tři, může činit problémy. Já myslím, že nemusím připomínat, že ta první část se týká otcovské dovolené, ta druhá dobrovolných hasičů a ta třetí změkčení podmínek pro přiznání sirotčích důchodů. Na druhou stranu, co se týče dobrovolných hasičů, tam problém nemáme, rádi bychom tuto část podpořili. Během projednávání ve výboru ovšem se objevila otázka, co jiné dobrovolnické pomáhající organizace, které jsou vlastně ve stejném postavení, ve stejné situaci, a proto byly podány pozměňovací návrhy paní kolegyně Pastuchové, která by ráda rozšířila účinnost pro vodní záchranáře a horskou službu. Nicméně ani tady, pokud bychom toto podali, nevyčerpáme zcela všechny tyto pomáhající dobrovolnické organizace, takže je otázka, jak s tímto návrhem naložit. Já vám děkuji za pozornost. Pokud samozřejmě tento můj návrh neprojde, pokračovala bych dále s přečtením usnesení garančního výboru a navržením procedury s následným hlasováním.
Já vám děkuji, eviduji váš návrh na vrácení do druhého čtení. Nyní se hlásí s přednostním právem paní ministryně.
Sněmovně před druhým čtením, nicméně když se to vrátí, tak to není nic proti ničemu a v podstatě moje stanovisko k tomu je neutrální. Nicméně jsem se původně přihlásila k té výtce, že tato novela řeší tři úplně různé oblasti.
Já vám děkuji.
Já jsem podala pozměňovací návrh, kde jsem to rozšířila na kolegy z horské služby a vodní záchranáře, sešla jsem se pak k tomu s kolegy z Ministerstva vnitra a hledali jsme způsob, jak bychom tam mohli dát i jiné složky.
Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Děkuji za slovo. To se odráží v dynamice růstu mezd u všech příjmových skupin. Podporujeme investice podnikatelů i spotřebu domácností. Máme jeden z nejlepších ratingů. A díky tomu jsme samozřejmě snížili státní dluh meziročně o 60 miliard. A zároveň je snižujeme. A máme výborně nakročeno k prosperitě. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, abychom si uvědomili, že máme šanci, kterou bychom neměli promarnit. Každý z nás k ní dokáže přispět. Jedině pokud budeme pracovat společně pro občany této země, dokážeme udržet nastartovaný motor naší ekonomiky v běhu. Věřím, že každý z vás souhlasí s tezí, že je lepší daně dobře vybírat než dusit ekonomiku a životní úroveň občanů vysokými daňovými sazbami. Ale ať volíme nízké, či vysoké daně, vždy by měly být pečlivě vybírané. Je ovšem rozdíl, jestli do společné nádoby přispěje podnikatel ze svého podílu deci, nebo litr. A proč by měl dávat více? Protože se někdo další povinnému příspěvku vyhnul. A jaká bude vaše reakce, pokud budeme mít najednou přispívat více. Budete se tomu chtít také vyhnout. Třeba se vám to podaří, ale v tuto chvíli bude váš soused muset přispět dvěma litry a třeba nakonec zemře žízní. Ano, špatná daňová morálka funguje jako lavina, která dokáže smést mnoho podnikatelů, kteří by jinak prosperovali. Proto chceme lépe a efektivně vybírat daně. Aby mohly být daňové sazby pro občany a podnikatele nižší, což ještě víc podpoří daňovou morálku a ochotu daně platit. Mimochodem další snížení daní pro rodiny s dětmi, ať už rodiče podnikají, nebo jsou zaměstnáni, je obsahem i tohoto sněmovního tisku - tedy daňového balíčku. Navzdory některým chmurným předpovědím jsme dokázali evidenci tržeb spustit v avizovaném termínu a systém od té doby spolehlivě běží. Odezva systému se pohybuje pod jednou desetinou sekundy. Další a velmi podstatné rozšíření evidenční povinnosti se chystá zhruba za měsíc a půl, kdy se do evidence zapojí všichni podnikatelé, kteří prodávají nakoupené zboží. Nejde o projekt jediný, nicméně jde o projekt aktuální. Není to výjimka, automatická. Nejde o tzv. paušální náklady, se kterými je paušální daň často zaměňována. Jde zjednodušeně o možnost podnikatele sjednat si na vlastní žádost daň z příjmu s finančním úřadem.
Váš návrh je procedurální a dám o něm hlasovat bez rozpravy. V případě, že nebude souhlasit, dám ten váš druhý návrh o 20 dnů prodloužení projednávání, což lze bez souhlasu ministra. Ano, to mám poznamenáno. Vrátit navrhovateli k dopracování. Nyní tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, protože jste navrhla procedurální věc, a to je přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra vnitra.
Ano, do přítomnosti pana ministra vnitra.
Já tedy pro pořádek přečtu omluvy, aby bylo jasné, kdo se omlouvá z dnešního jednání. Nyní tedy dám hlasovat o procedurálním návrhu. Tento návrh byl zamítnut. V tom případě budeme pokračovat v obecné rozpravě. Před dalším hlasováním dám odhlásit, ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. On sice neposlouchá, ale také ho chválím. Zdá se totiž, že on naprosto precizně a kompetentně rozvedl všechny mé námitky, které jsem ve svém příspěvku pouze nastínil. Já mu za to děkuji a Sněmovně sděluji, že jsme se na tom nedomluvili.
Prosím s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Naši bezpečnostní experti považují tento bod za mimořádně důležitý a my jsme chtěli dát prostor panu ministrovi, aby odpověděl na dotazy, abychom se případně měli zapojit. A opravdu věci, které se týkají bezpečnosti by za prvé měly být debatovány důkladně a za druhé, a to je mnohem důležitější, měli bychom se pokusit najít větší shodu než vládní většinu. I to, že probíhají vášnivé debaty mezi členy bezpečnostního výboru, případně výboru pro obranu, ukazují na to, že je co debatovat k tomuto zákonu. To není nic konfrontačního. Děkuji za pochopení a na panu ministrovi nechám jeho rozhodnutí. Nejsme ve škole, já ho nemám právo ani chuť vyvolávat.
Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.
Já se domnívám a říkám to taky již poněkolikáté. Na odborné diskuse máme výbory. V této Sněmovně v tuto chvíli žádnou diskusí nevyřešíme odborné věci. Tady dnes nic nevydiskutujeme.
Víte, kdyby tohleto řekl kdokoli jiný než pan kolega poslanec Chalupa, tak bych mu možná i věřila. Pan poslanec Chalupa je předsedou podvýboru pro akvizice. Asi jste zaznamenali, kolik akvizičních aktivit na Ministerstvu obrany se v posledních týdnech a měsících odehrává, kdy se řeší madry, řeší se vrtulníky, řeší se pandury, kde se navýšila částka na pandurech o 800 milionů korun - ale pan poslanec kolega Chalupa podvýbor pro akvizice od srpna nesvolal. A nesvolal ho proto, protože se bojí, že my poslanci bychom kladli otázky, že my poslanci bychom se ptali, jak je možné, že se pandury prodražily o 800 milionů korun, jak je možné, že vrtulníky, které se měly nakupovat v nějaké kategorii, tak se nakupují jiné, kolik je námitek, kolik je soudních pří ve věcech, které soutěží pan ministr obrany. Na to všechno bychom se na podvýboru pro akvizice nebo na výboru pro obranu ptali. Ano, ale to by ho musel někdo svolat.
Vaším prostřednictvím panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Já se za svoji historii nestydím. Já se nemám za co stydět, ani za práci do roku 1989, a tak jsem nemusel odcházet z politické strany, jenom jsem byl u toho, když se zakládala KSČM jako nová politická strana poučená právě tou historií.
Vážené kolegyně, kolegové, já teď zareaguji na to, co tady řekl pan Kalousek. A pan Jurečka - je to tak půl roku, kdy tady řekl panu Kalouskovi jasně, co si o jeho působení v KDU myslí. Ale přejdu k tomu, o čem tady dnes jednáme. Nejsem právník a nebudu se tedy k veřejnému zájmu vyjadřovat v právnických formulacích. Tedy ne tak, že je pouze využijí k tomu, aby znásobili jejich vlastní statky. Jen na okraj, reakce na předložené fakty včera, tak jak jsem to tady viděl, týkající se OKD, mi připomněly jednu hlášku z představení Radošínského naivného divadla, ta hláška je: podpísal som, aj keď čítať neviem. Jak se v praxi skutečně provádí veřejný zájem, nikoliv jen teoreticky a pouze v úrovni jakýchsi obav, diskusi o OKD a zmizelých miliardách máme za sebou. Obracím se tedy na kolegy - na naše koaliční partnery. Obáváte se zneužití moci, se zvlhlýma očima litujete, včera jsem se díval na televizi, se zvlhlýma očima litujete toho, že ten zákon nebyl přijat dříve. Stejně podivuhodná shoda okolností, a to navazuji na to, co tady pan Birke předvedl včera, shoda okolností nastala i v souvislosti s reorganizací Policie České republiky, o které se také roky mluví, také se zvlhlýma očima sdělujete, že se to vlastně mělo udělat dříve, ale neudělalo se to. A najednou před krajskými volbami s raketovou rychlostí proběhne reorganizace, o které se tady v Poslanecké sněmovně vlastně vůbec nediskutovalo. Je zajímavé, že to proběhlo i v době, kdy se znovu oživily ty diskuse o OKD, o Škoda Transportation a o jiných záležitostech. Ale to si povíme, až skončí vyšetřovací komise parlamentu svoji činnost. Vysmíváte se a ironizujete naši ambici řídit stát jako firmu. Tato ambice není o vyhazování lidí z práce, tak jak to manipulativně zkreslujete. Je to právě o dodržování zásad veřejného zájmu. Politici odpovědní za své kroky, ručící za svá rozhodnutí minimálně svou politickou kariérou. To je veřejný zájem. Všechno ostatní, o čem se tady hovoří, je pod tímto veřejným zájmem. Vlastnění médií. Mnohem více lidí na Youtube, kteří se koukají na televizi. Chcete mi to zakázat? Že se toho vzdám? Takže média vlastně slouží k tomu, abychom občanům sdělovali, co tady děláme. Protože bohužel to, co tady předvádíme, v řadě případů těm občanům říká, že opravdu jsme tady na dvě věci. Toto všechno bylo veřejně známo. A hnutí ANO - vlastní nějaký majetek? No nevlastní. A co o tom majetku vlastně víme? Řeší to?
Mám totiž obavu, že v rámci teroristických činů se zdůvodňuje posílení bezpečnosti, a občané v obavě z toho, co se bude dít, na to přikyvují. Ve Francii máme výjimečný stav už jak dlouho. Jak dalece to pomohlo bezpečnosti té země? Pardon.
Otevírám další bod, který je pevně zařazen, a tím je Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Dan Ťok.
Podporuji i zajištění nezávislého forenzního auditu. To jsou záležitosti, které jsou na stránkách ŘSD a SŽDC. Jsem připraven o tom debatovat.
Vás, pane ministře, poprosím, jestli byste mohl zaujmout místo u stolku zpravodajů. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Já jsem na něm nakonec netrval, aby byl před Vánocemi. Pro mě je šokující, že jsem dostal neoficiální informace, že se tam dějí nějaké závažné problémy, a je pro mě alarmující, že řada i poslanců tady o tom věděla a všichni svorně mlčeli. Hlídací psi demokracie leží a spokojeně mlaskají u misek plných jídla. A přitom tady jde o fatální chyby. Pro mě je nepřijatelné říci, že za to může v tomto případě příroda, protože řada věcí byla známa již desítky, či stovky let a byly fatálně ignorovány. Ale má to druhou nohu.
Otázkou je, jestli by ji měl mít příslušník městské policie, nebo neměl. Veďme o tom debatu. Já jsem připraven k argumentům, které budou dány na stůl, dát argumenty naše a uvidíme, pokud se shodneme. Frekvence zkoušek po pěti letech. Omezení možnosti strážníků měřit rychlost pouze na území své obce. A to je to, co jsem tady říkal. To, že měří rychlost ve své vlastní obci, je v pořádku. Tak to má být a tam já nevidím žádný problém. Toto jsou tři body komplexního pozměňovacího návrhu, kde jsme si mysleli, že existuje shoda k tomu, abychom tu normu mohli drobně vylepšit. Ještě nekončí, ale pouze jsem chtěl uvést některé věci na správnou míru. Tato Sněmovna nevím kolikrát novelizuje jakou normu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Tedy viděl s foťákem a za ním stála odtahovka, ale jinak ne. Ale kvůli tomu jsem nevystoupil.
Jistě zajímavý dotaz. Nyní pan zpravodaj s přednostním právem, poté kolega Kolovratník.
Já bych vás chtěl všechny upozornit z praxe, prosím vás, městská policie - nebudu se bavit o zákoně - je vizitkou vedení města. Vždycky měla být, bude a je vizitkou. A opravdu, je to pouhý odbor města. Je to smutné. Ale jsou městské policie, které pracují ve prospěch občanů, jak mluvil pan Urban, společně se státní policií udělají kus velké práce. Myslím si, že v jedné takové jsem i pracoval na Mostecku a v Mostě a měl jsem štěstí to, že bylo vedení nakloněno. Měli jsme dva radary za milion. Neměřili jsme rychlost. Takže to záleží opravdu vždy - a vy to všichni znáte, jste tady starostové, hejtmani bývalí, je to vizitka města. A to, že pomáhají, to je vývoj doby. Prostě ho zabalí. Já vám odpovídám za sebe. Statistika existuje. Pokud někdo dokládá, tak je tzv. kolegium městských policií v naší republice a tam je statistika. Takže opravdu záleží na tom, jak se to vede. Věřte mi. Chci vás požádat, neřešme lidovou tvořivost, neskákejme některým novinářům na to, že vytrhnou něco z kontextu. Někde je třeba opravdu měřit rychlost, někde je opravdu třeba hledat pachatele, chytat, někde je třeba dělat jenom veřejné pořádky a pejskaře. Dneska vojna není, a proto už od 18 let se mohou někde flákat, jsou na úřadu práce a čekají až do 21 po brigádách, že se třeba stanou strážníky. To jsou důvody. Těch pět let není kvůli tomu, že bychom ztratili odbornost, ale i ti strážníci jsou lidé a města potřebují peníze. A ten kurz stojí hodně peněz. Oni ji musejí mít z praxe. A opět, záleží na jejich veliteli, starostovi, tom, kdo je vede, protože můžou chodit každý rok na kurz, a pokud budou vedeni směrem, který si to město nepřeje, nebo lidé si nepřejí, nebo dělají prostě lumpárny, tak je stejně budou dělat a můžou chodit do kurzů, jak chtějí. To je důvod, který jsem chtěl říct já.
Teď máme trošku složitost, protože mám tři faktické poznámky, a pana ministra se ptám, jestli chce přednostní právo, nebo také čtvrtou faktickou poznámku. Nyní pan kolega Adamec jako první s faktickou poznámkou, připraví se kolega Zlatuška s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Svoboda také s faktickou poznámkou a čtvrtá bude pana ministra a poté řádně přihlášený kolega Kolovratník.